Líbily se mně ty parafráze, že řekne - slyšel jsem, že o sociální demokracii ten a ten řekl - lhali jsme, lhali. Straší tady veřejnost imigranty. Chovanec přirovnal jednání v Evropském parlamentu k Mnichovu... Takže novináři vidí to, jak česká vláda kope za národní zájmy. A já s vámi naprosto souhlasím. Pojďme se držet merita věci. Zaplať pánbůh za našeho prezidenta, který ty věci pojmenovává bez jakéhokoli pokrytectví. Zaplať pánbůh za ministra Chovance, který ty věci pojmenoval v Evropské radě nebo v evropských orgánech tak, jak je pojmenoval. Předvádí nám něco, pro co jsme do Evropské unie nešli. Ani jeden z nás. Takže pojďme věcně ty věci řešit a ne se tady osočovat, protože to by nestálo za nic.
Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury, poté pan kolega Pavel Blažek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ale na pana poslance Foldynu reagovat nebudu, to nemá žádný smysl. Projev pana předsedy Fialy citoval jednotlivá protichůdná vyjádření členů vlády a tajemníka pro Evropu, pravou ruku premiéra Sobotky. A tam ty rozpory jsou evidentní. Tak je vysvětlete. Tajemník Prouza věděl, že nás Polsko opustí, týden dopředu a ministr Chovanec to nevěděl! Tak kdo z nich neříká pravdu? Já nevím. Ale tu tklivou scénu na tom letišti, tu pan předseda Fiala popsal velmi dobře. On vždycky přijde - když promluví úspěšnější rektor Masarykovy univerzity, tak musí vystoupit a musí ho nějak urazit. Podívejte se, jak posilují extrémní a populistické strany v západní Evropě, a je to jenom proto, že standardní politické strany odmítají vést debatu o problémech, které lidi zajímají, tváří se, že nic takového neexistuje, problémy bagatelizují, nevěnují se jim, a pak se hrozně diví, jak dopadají volby. My takoví být nechceme. Věřím, že pro ta usnesení najdeme dostatečnou podporu v Poslanecké sněmovně.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan předseda, pan poslanec Pavel Blažek, poté pan kolega Černoch, poté pan ministr Chovanec s faktickými poznámkami.
To oslovení mě neurazilo. Já bych reagoval stručně na pana poslance Foldynu. Ta výtka je přece strašně jednoduchá. Počítala s tím delší dobu a hrála tu zbabělou hru na to, že si to nechá nařídit, aby to nemusela rozhodovat sama. Ukázali jste slabost vlastní vlády, která se bojí rozhodnout.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Hezké dopoledne, děkuji za slovo. Tady ten problém je úplně o něčem jiném. A není to o tom, jestli je růžovo-nahnědlý nebo jaký, jak řekl pan kolega Zlatuška vaším prostřednictvím. Já si myslím, že pan kolega Zlatuška neví vůbec, o čem mluví. Pouze napadat a pouze tady vytvářet nějaké pocity. Je to otázka toho, že se sem neustále valí obrovské vlny a nikdo to neřeší. Neustále se všichni dohadují. Možná dneska tady u nás nikdo není, ale za půl roku nebo za rok se nás ten problém může velmi, ale velmi týkat. Bohužel k tomu došlo. A není to dnešní kvóta. Za rok bude jiná kvóta, bude větší kvóta.
Vážený pane předsedající, k tomu, co zde říkal pan poslanec Stanjura stran toho mého odstínu, který jsem charakterizoval jako růžový, tu růžovou část. Tento zájem mně přijde pozoruhodný.
Nyní pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Lank.
Hlásí se pan poslanec Koníček.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Díky precedentnímu jednání v minulosti navrhuji toto.
To byl pan poslanec Leo Luzar. Další přihlášená je paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ale i ti současně potřební u nás zůstat nechtějí. Jejich vidina je Německo.
Nyní pan poslanec Ivan Gabal.
Pane předsedající, pane premiére, kolegyně, kolegové, diskutujeme o imigrační vlně, která nespadla z nebe. Zrála ve vývoji Sýrie, Iráku a Libye několik let, bohužel bez dostatečné pozornosti a reakce mezinárodního společenství, a tato skutečnost se týkala i České republiky, této Sněmovny a příslušných exekutivních orgánů. V určitém období v české zahraniční politice převládl názor, že do eskalujících konfliktů se nemáme míchat. Dovolte mi proto dnes nedvojsmyslně upozornit, že z hlediska počtů vyhnaných a prchajících před válkou, sektářským násilím a celkovou devastací jejich zemí jsme sotva na počátku možné uprchlické vlny a hrozícího exodu obyvatelstva. Před tímto latentním vývojem již opravdu oči zavírat nemůžeme. Jaké máme možnosti řešení? Pokud nechceme imigraci, musíme konflikt zastavit. Pokud chceme konflikt zastavit, bude nezbytné nejen koordinované diplomatické úsilí mezinárodního společenství, ale také vojenský zákrok a porážka Islámského státu. Pokud nebudeme mít vůli bojovat a konflikt zastavit, je třeba se připravit na rozsáhlou imigraci. Je ale řešení opravdu tak prosté? Podle mého názoru není. Pokud jde o schopnost vojenského zákroku, pak musíme diskutovat o pozemní operaci. A dříve než začneme radit například Američanům nebo Rusům, jaké jednotky nebo drony by měli použít, je třeba si udělat inventuru doma. Je třeba odpovědně říct, že v této chvíli nejsme takového nasazení schopni, a to v důsledku nedostatku vojáků, nedostatku naplnění útvarů, nedostatku potřebné výzbroje, její modernizace a vybavení.
Já vám rozumím, pane poslanče.
Ale z hlediska kondice armády platí, že Česká republika může spojencům pomoci spíše v nebojových aktivitách, co do schopnosti přímého bojového zapojení jsme nadále černými pasažéry Evropy i Severoatlantické aliance. O této situaci zde mluvíme již dva roky, vznikala déle než deset let, ale zatím nejsme schopni ji překonat. Je třeba počítat s tím, že po neúspěchu v Iráku, vyčerpání vůle občanů a rok před prezidentskými volbami nelze spoléhat ani na účast Spojených států v pozemní operaci. Připomeňme, že za uplynulý rok mezinárodní koalice vůči Islámskému státu, jejímž jsme členem, územně spíše ztratila než získala. Klíčové jsou ale politické cíle, představa o uspořádání a řešení degradovaného teritoria po konfliktu. K politickým nástrojům a řešením je třeba zmínit několik strategických pravidel a politik. Financujeme tím nepřímo tyto země. I Turecko, jakkoli muslimská země, nadále zůstává naším partnerem a máme zájem na udržení jeho vnitřních demokratických poměrů a prozápadní orientace. Obdobně se musíme dívat na Egypt a složitou tektoniku jeho vývoje. Česká republika má síť diplomatických úřadů v bohatých zálivových zemích a může vyvíjet diplomatický tlak na ropné státy, aby převzaly větší díl odpovědnosti za přijímání uprchlíků z válečných zón, aby přijaly spoluodpovědnost. Musíme umět být aktivní také sami. Za třetí. Rozhodující však je a bude, že krizovou situaci prostě sami řešit nedokážeme ani vojensky ani diplomaticky ani humanitárně, a tudíž ani zastavit konflikt emitující migraci. Z toho vyplývá, že i pro naše vlastní zájmy a možnosti je klíčová evropská unijní kapacita a spolupráce se západoevropskými zeměmi. V našich vojenských a diplomatických schopnostech i v naší váze na mezinárodní scéně jsme a budeme primárně spojeni s Evropskou unií, její kohezí a výkonností.
Nyní pan poslanec René Číp, připraví se pan Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, řešíme zde dnes závažný problém, problém, který dřív či později může způsobit velké obtíže jak České republice, tak celé Evropě. Vzpomínám si, když v roce 2009 probíhala u nás volební kampaň do Evropského parlamentu, už tehdy to byla jedna ze zásadních otázek. Co se od té doby udělalo? V té době se prohlubovala ekonomická krize a ekonomiky téměř všech zemí světa zažívaly propad. Už tehdy mnozí varovali. Jejich obavy byly spojeny převážně s tezí, že ekonomiky zemí třetího světa budou padat více než těch vyspělejších a už tak nevysoká životní úroveň obyvatel tam bude proto klesat rychleji. Kvóty, které popírají základní pilíře výstavby integrující se Evropy, tehdy na stole ještě nebyly. Nebyl k tomu vlastně ani důvod. Ne že by žádný imigranti tehdy neexistovali, ale bylo jich jen takové množství, které byla Evropa schopná zvládnout. Protože se jich tolik do Evropy nepokoušelo dostat. A z jakého důvodu? Je to docela prosté. Ostrahu vnějších hranic Evropské unie včetně těch námořních nezajišťovala jen Evropská unie, ale i severoafrické státy, které za to byly od Evropské unie dobře placeny či měly jiné výhody s tím spojené. V Sýrii, Iráku a dalších zemích Blízkého východu byla v té době naším pohledem možná jen relativní stabilita, avšak ještě neexistoval Islámský stát. Bohužel pro Evropu však došlo k velkým změnám. Nebyly zdaleka způsobeny jen vnitřním pnutím v těchto zemích, ale sama Evropská unie za vydatné pomoci Spojených států se na nich velmi podepsala. Nepotřebovala k tomu ani mandát Rady bezpečnosti OSN a jednala na vlastní pěst. To, co se tehdy zaselo, se dnes musí sklízet. A nejde přitom jen o imigraci z jiných kontinentů. Máme zde i spousty běženců, kteří opouštějí chudší evropské země a jdou za vidinou lepšího života do bohatších. Do Německa v letošním roce od ledna do května přesídlilo i 40 000 Kosovanů. Jsem z tohoto čísla překvapen a nebojím se říci, že i ohromen. Mnozí nám přece tvrdili, že Kosované mají touhu žít ve vlastním státě, a k tomu jim Evropská unie pomohla. Vraťme se ale k běžencům z Blízkého východu a Afriky. Jak všichni víme, je jen část imigrantů emigrujících z důvodů politických, víry či jiného útlaku spojeného s nedodržováním lidských práv. Utečenci prchající před rozpínavostí samozvaného Islámského státu se k nim jistě počítat dají. Bohužel, k nim se přidává větší skupina, která prchá z důvodů ekonomických. Očekávají, že v Evropě se jejich situace zlepší. Ano, jejich očekávání jsou pravdivá, reálná. Evropa do dnešní doby byla skutečně ekonomicky schopna jim zajistit vyšší životní úroveň než země jejich původu, neboť doma měli mnohdy velmi málo. I když v Evropě na tom byli mnohdy evropským pohledem špatně, pro uprchlíky samotné jejich očima by to mohl být luxus. Neumírá se zde tolik hladem. I když nemáte žádné zdravotní pojištění a jste na tom špatně, postarají se o vás. Pokud tam neuspějete, je zde spousta ghett a prázdných objektů, kde se dá tak nějak žít, a pokud je vás hodně a stát nemá jinou alternativu, nechá vás tam. Nehrozí vám zde každodenní boj o naprosto holý život. Ano, to všechno jsou pro mnohé Mimoevropany jistě krásné vyhlídky. Ale my zde jsme v první řadě povinováni dbát na zájmy občanů České republiky. Pokud nebude Evropská unie rychle jednat jinak než tím, že kvalifikovanou většinou prosadí kvóty přes odpor některých zemí, a nezačne řešit příčiny migrace v místě jejich vzniku, nezajistí urychlené zničení Islámského státu a ochranu vnějších hranic EU, budeme muset jednat my. Naše země sama není schopna tento problém vyřešit, je však při maximální snaze v nějakém rozumném časovém horizontu schopna zajistit ochranu vlastních hranic. Pokud nebude jiná možnost, nemáme tedy volbu. Volný pohyb osob v Evropské unii tím dotčen nebude, neboť tuto výhradu mají všichni, kdo v ní pobývají legálně. Teď je tedy zřejmé, že naše vláda nebyla připravena na možnost, že nám Evropská unie vnutí kvóty, a nyní neví, co si s tím počít. Mnozí tvrdí, že určitý počet uprchlíků bychom přijmout mohli. Ano, mohli. Uprchlíci nám v některých letech zajistili, že se počet obyvatel České republiky nesnížil kvůli malé porodnosti. Po jejich odchodu ovšem pak ona země ztrácí ty, na kterých by měla stavět právě nové základy, a to je špatně. Také lze položit logický dotaz, zda se nových uprchlíků, kterým poskytneme azyl, budeme ptát na to, zda mají zájem žít v České republice a akceptovat její ústavu a zákony. Otázkou však je, zda všechny možné návrhy na řešení těchto problémů, o kterých mluvíme či budeme mluvit, mohou globálně vyřešit problémy lidské společnosti na dlouhá desetiletí, či dokonce staletí. Domnívám se, že nikoliv. Problémy této planety jsou v první řadě způsobeny nespravedlivým přerozdělováním světového bohatství. Není možné, aby 10 % lidí vlastnilo 90 % světového bohatství. To je důvod, který rovněž způsobuje migraci. Uvědomme si, že v krátkém časovém horizontu hrozí další přesuny ne stovek nebo tisíců lidí, ale stovek tisíců až milionů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci René Čípovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi v řádném přihlášení v rozpravě zatím trošku k tomu, co tady zaznělo dneska. Tato čísla hovoří o milionech.
Schválení kvót je politické násilí na naší zemí a vláda je smířlivá a nechce se dál bránit. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD ale smířeni nejsme. Tohle je naše země a žádný jiný stát nemá skutečné a přirozené právo o jejím osudu rozhodovat ani o jejím osudu hlasovat. Jestliže se vláda rozhodla ustoupit tomuto násilí z Bruselu, pak porušuje zásadu zakladatele našeho moderního státu Tomáše Garrigua Masaryka. Takovou vládu naše země nepotřebuje. Povinné kvóty pro přijímání ilegální imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, znovu a opakovaně vyzývám vládu k podání demise a k vypsání předčasných voleb, aby občané mohli rozhodnout o osudu své země. A v tomto smyslu také v podrobné debatě navrhnu usnesení.
Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi.
Začnu trochu z jiného soudku. Děkuji příslušníkům policie a dalších složek, kteří hlídají naše hranice a prostor České republiky před migrační vlnou. Děkuji pracovníkům cizineckých center, kteří konají těžkou a špatně placenou práci. Ti všichni musejí dennodenně čelit rizikům a hrozbám, které přináší zachytávání a starost o nelegální migranty. Chci tu jasně říci, že policisté a azyloví pracovníci dělají dobrou a záslužnou práci. Oni v tuto chvíli stojí v první linii. A o bezpečnost tu jde především. Nepopírám, že mnoho těch, kteří se snaží dostat do Evropy, jsou v těžké životní situaci. My jsme však byli zvoleni občany České republiky a zodpovídáme se jim. My jsme odpovědní za to, že lidé budou moci klidně spát, že se nebudou muset bát o své děti. Jestliže oni muži a ženy v uniformách i bez nich dělají svou těžkou práci, musíme ji my dělat také. Bohužel vláda podle mého, a nejenom podle mého, názoru nedělá dost. V tom vidím selhání. Vláda prostě odmítla důsledně bránit základní národní zájem. Zájem bezpečnosti a suverenity země. Nemáme jinou možnost, jak vládu donutit slyšet hlas občanů. Ale ono ani není třeba být členem bezpečnostního výboru. Zkušení zahraničních experti nás varují zcela otevřeně. Pokud se nebudete bránit, pokud dovolíte, aby k vám přicházeli lidé, kteří nejen vyznávají jiné hodnoty, ale nemají vůbec žádný respekt k vašim hodnotám, je to váš konec. K tomu já dodávám: pokud Česká republika dovolí, aby se o základních zájmech českých občanů rozhodovalo v Bruselu, je to náš konec. Dámy a pánové, nedovolme náš konec a braňme se.
Pan kolega Fiedler oznámil, že netrvá na své přihlášce, pan kolega Soukup také akceptoval závěr porady v poledne, nyní tedy pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan kolega Grebeníček.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. A nyní vážně. Proto vyzvala Evropu, Evropskou unii, aby přestala dál váhat a aby jednala. Dodržovat a respektovat pravidla schengenského prostoru, zejména zajištění efektivní ochrany a kontroly vnějších hranic. Rychlý vznik zařízení pro identifikaci a registraci rozhodnutí o azylu pro uprchlíky či o návratu nelegálních migrantů do země původu. Zároveň musí být definován evropský seznam bezpečných zemí. Zvýšit pomoc zemím, které se starají o zajištění bezpečí a ubytování uprchlíků na Blízkém východě, a posílit a koordinovat pomoc zaměřenou na země, odkud přicházejí do Evropy migranti. Podpora zachování dobrovolné povahy solidárních opatření týkající se přerozdělování azylantů v rámci Evropské unie. Poslední poznámku chci věnovat tolik kritizovaným povinným kvótám. Takže podle mého názoru můžeme očekávat více problémů, které nám tady ty povinně nastavené kvóty přinesou. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi za jeho vystoupení a slova se ujme pan poslanec Miroslav Grebeníček, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Takže to je jednoduchá věc.
"Po krátké debatě ve Sněmovně byl bod týkající se imigrační krize na návrh sociálního demokrata Hamáčka přerušen do výsledku summitu EU. Myslím si, že to tak bylo. "Že by už počítali předem, že se vrátí a budou jen krčit rameny?" Toť odpověď na vystoupení kolegy Jandáka.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne.